Mám stovky mailů od organizátorů sportů. Co se týká těch různých systémů, ano, agentura není ještě v té pozici, že by byla plně digitalizována tak, jak jsme v minulosti o tom mluvili, ale můžeme využít i systému podání například MPO nebo Ministerstva životního prostředí, použít jejich formuláře, určitě se budeme inspirovat. Ale o tom to je. Být proaktivní a prostě zareagovat tak, jak je potřeba. Ale potřebujeme opravdu k tomu - a my už jednáme. Jenom organizace Česká unie sportu má majetek zhruba za 60 miliard korun. Není to vůbec jednoduché pojmenovat, opravdu, od skokanských můstků přes kuželkárnu až po hokejový stadion.
Uvedený zákon byl přijat v reakci na vyhlášení nouzového stavu z důvodu rozšíření onemocnění COVID-19 a na opatření, která značně omezují výkon podnikatelské činnosti. To je zajištění dostatečného prostoru pro přípravu na evidenci tržeb v běžném režimu nebo o požádání o zvláštní režim.
Tak. Paní zpravodajko, máte slovo.
Vážený pane místopředsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte, abych vás seznámila s návrhem usnesení rozpočtového výboru. Ten dneska projednal tento návrh novely a došel k následujícímu usnesení. Po úvodním slově, po zpravodajské zprávě a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu
Nyní rozhodneme, zda povedeme obecnou rozpravu. Já myslím, že jsme tady v dostatečném počtu. Návrh byl schválen. Jako první se přihlásil pan poslanec Vojtěch Munzar. Vy na to máte smůlu, co, protože když jsem minule řídil, tak také jste byl dokonce dvakrát přerušený. Tak prosím, máte slovo.
Takže já bych chtěl ocenit, že tady máme konečně návrh na delší odklad EET. Co to nadechnutí tedy vlastně znamená?
Na základě návrhu klubu KDU-ČSL a souhlasu všech poslaneckých klubů bych vám nyní rád přednesl tento text: Dámy a pánové, vážení kolegové, dnešní datum, 5. května, je nezapomenutelně zapsáno v dějinách Československa a České republiky. Přesně před 75 lety bylo v tento den bojem o rozhlas zahájeno Pražské povstání, které, jak dokládají historikové, narušilo v roce 1945 obranné plány milionové německé armády a o týden zkrátilo válečné boje v Evropě. V Pražském povstání podle dostupných pramenů padlo nebo bylo zavražděno na tři tisíce lidí. Senát vrátil návrh zákona s pozměňovací návrhy. Informace k pozměňovacím návrhům vám byly rozdány do vaší pošty. Prosím, paní ministryně, máte slovo. Zaujměte své místa.
Dámy a pánové, obsah návrhu zákona, kterým dochází zejména k prodloužení období, za které je osobám samostatně výdělečně činným poskytován kompenzační bonus, jsem zde již podrobně představila při minulém projednávání, kdy zde proběhla i detailní diskuze o jednotlivých tématech. Poslaneckou sněmovnou však tehdy nebyl schválen. Můj nesouhlas s přijatým pozměňovacím návrhem je dán především tím, že klíčovým aspektem při poskytování vládních podpor zmírňujících dopad současné krize je zamezení jejich kombinací a souběhů, aby nedocházelo k neodůvodněným disproporcím mezi subjekty, kterým je podpora poskytována. Nelze tedy souhlasit s kompenzací i pro osoby, které jsou obecně považovány za zaměstnance. Klíčová je zde existující hranice určená zákonem o nemocenském pojištění, která říká, kdo je a kdo není zaměstnancem. Zákon o kompenzačním bonusu tuto hranici nevytvořil, ale převzal pouze kritéria již existující v zákoně o nemocenském pojištění. Tato kritéria by měla být i nadále respektována. Taková osoba dosáhne na kompenzační bonus, pokud je současně osobou samostatně výdělečně činnou. V daném případě tedy ani tady nechceme nahrazovat a nechceme vlastně kombinovat tyto odměny. Cílem druhého pozměňovacího návrhu... Cílem druhého pozměňovacího návrhu je zvýšit částku kompenzačního bonusu tak, aby v květnu činila 700 korun denně a v červnu 900 korun denně. Já bych jim za to tímto chtěla poděkovat za spolupráci. Zároveň bych chtěla připomenout, že zákon o kompenzačním bonusu je důležitým a fungujícím nástrojem pomoci osobám samostatně výdělečně činným. Proto bych vás chtěla požádat o podporu zákona ve znění přijatém Poslaneckou sněmovnou.
Hezké odpoledne, vážené paní poslankyně, páni poslanci, členové vlády.
To znamená, že vy jste tady, poslanci, umožnili, aby k té činnosti OSVČ byla ještě přidružena pedagogická činnost. To znamená, že je tady souběh. A to byl důvod, proč já jsem se rozhodl to rozšířit jenom na ty pěstouny, jenom na ty pracovníky vlastně v těch sociálních službách a také na lidi, kteří mají malý příjem.
Nyní pan poslanec Lukáš Bartoň.
Děkuji. Já se tady budu muset připojit k panu předsedovi Stanjurovi. Celý návrh je o tom, že odteď rychle v legislativní nouzi zrušíme část tohoto přechodného ustanovení a už to necháme vyplácet Národní sportovní agenturu. Ale podle samého zákona, podle samých pravidel. To jsem tam opravdu také nenašel.
Počet přihlášených je snad stabilizován. Kdo je proti? Děkuji vám. Máte slovo k hlasování.
Děkuji za slovo. Já bych chtěl opravit.
Ve zkráceném jednání předložený návrh uvede ministr školství Robert Plaga. Pane ministře, máte slovo.
Toto navrhované řešení by se zároveň nemělo dotknout programů vypsaných ministerstvem na tento rok, jejich administrace bude dokončena, jak byla původně plánována a jak jsem tady i říkal.
Děkuji panu ministrovi. A ještě s procedurálním návrhem pan kolega Kubíček.
Děkuji za slovo, pane předsedající.
Hlasování číslo 150, které jsem zahájil. Pane předsedo, máte slovo. Hlasování číslo 151, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Čili o návrhu kolegy Kubíčka hlasovat již nebudeme. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.
Já jenom velmi stručně. Vládní návrh zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů pandemie načtený jako tisk 839 zajišťuje finanční podporu pro kluby, které utrpěly pandemií ve smyslu provozních nákladů na svých sportovištích, které kluby buď vlastní, nebo je mají v dlouhodobém pronájmu. Nové dotační programy dle zákona o Národní sportovní agentuře již nemůže vypisovat Ministerstvo školství a vzniklo tak legislativní vakuum, které tento zákon řeší - Více k tomuto zákonu již bylo řečeno jak ministrem školství, tak panem poslancem Hniličkou. Jenom podotýkám, že k němu byly dány dva pozměňovací návrhy.
Děkuji za slovo. Takový klid ve sněmovně si fakt nepamatuji. Teď nechci říkat, jestli ta pomoc oprávněná je, nebo není, podle mě oprávněná je. Mně to nepřipadá jako jednoduché řešení. Mně to přijde mnohem jednodušší. A na rozdíl od svého předřečníka si myslím, že je fakt jisté, že ty masové akce nebudou. A někdo z předřečníků tady mluvil o tom riziku insolvence a to reálně existuje.
Do rozpravy se přihlásil pan poslanec Marek Výborný. Prosím, máte slovo.
Tento zákon to vůbec neřeší. A teď samozřejmě máme další nejenom živé umění, ale máme také galerie a tak dále, a tak dále. Na tyto věci by podle mého názoru vláda a ministerstvo také měly pamatovat.
Děkuji. Hlásí se ještě někdo? Obecnou rozpravu končím. Závěrečná slova po obecné rozpravě?
Já jsem mluvil o festivalech a nějak jsem u toho uvízl. To neodpovídá tomu zákonu. A to je moje chyba. To na sebe beru v úvodu. A vztahuje se obecně na všechny kulturní akce, na vstupenky zakoupené před účinností zákona.
Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Zahájil jsem hlasování číslo 148 a ptám se, kdo je pro. Děkuji vám. Konstatuji, že jsme návrh zákona přijali. Otevírám rozpravu, ale nikoho nemám.
Já bych chtěl, aby vystoupil některý z členů vlády.
Děkuji.
Vážený pane předsedající, děkuji za slovo.
Protože je důležité, abyste porozuměli tomu, že nám vlastně nešlo o to prioritně jenom pomoci té jedné straně. Tady skutečně šlo o hledání určité rovnováhy, jak dát šanci oběma stranám. Takže je to pomoc, je to vlastně pomoc s likviditou, pomoc s hotovostí. A ten princip je jednoduchý. Takže to dneska víme poměrně s jistotou, protože v této době mimořádné nejsme jediná země, která se uchyluje k tomuto nástroji. Doba trvání toho ochranného období, ta je důležitá. Takže to je princip toho. Důležité je, že bude účinnost tohoto zákona - když to půjde dobře a vy když to dnes tady schválíte a když to schválí Senát, tak řekněme někdy po polovině května bude možné ten zákon vyhlásit, a teprve až ten zákon bude účinný, teprve až pak bude muset ten festival vyhlásit, že ruší, že se nebude konat. Dokonce i pokud to už někdo učinil, tak to bude muset učinit znovu. To znamená, podle toho zákona teprve až po platnosti účinnosti tohoto zákona je nutné, aby ten dotyčný znovu veřejně řekl: festival se konat nebude. Ale podstata je tahle. Mluvil jsem s některými, kteří mě ujistili, že je to pro ně významná pomoc. Tady vlastně je trochu, tak jako když vstupujeme do oblasti byznysu. Takže to rovnou přiznávám. A to je proto, protože člověk si uvědomuje, že i v oblasti kulturního podnikání vznikají akce, které mají poměrně dost velkou kulturní cenu pro tuhle zemi, já to vůbec nezpochybňuji, a asi by nebylo těžké tady takové akce vyjmenovat. A tyto velké akce mají právě ty předprodeje, které probíhaly už v lednu, v únoru, takže už třeba prodaly desetitisíce lístků, což je v této chvíli pro ně samozřejmě pohroma. To je to. A my přicházíme s touto pomocí.
Děkuji, pane ministře.
Zda existují nějaká data, o kterých my nevíme, zda existují nějaké epidemiologické skutečnosti, které ukazují na to, že ve školách speciálně má platit úplně odlišný režim. Kromě toho si musíme uvědomit, že v současné době také dvě klíčové skupiny žáků a studentů našich škol nevědí úplně zásadní informace. Maturanti, kteří mají 11. května omezeně nastoupit do škol, aby se připravili na svoji maturitní zkoušku, stále neznají termín maturitní zkoušky. A stejně tak, a to je možná ještě horší, jsou znejistěni žáci a rodiče základních škol, konkrétně žáci 5., 7. a 9. tříd základních škol, kteří se přihlásili na středoškolské obory ukončené maturitou, a tedy mají skládat jednotnou přijímací zkoušku. Myslím, že 23. března jsme přijali chybné rozhodnutí spočívající v tom, že těmto žákům byl upřen druhý termín jednotné přijímací zkoušky, ale my jsme v té době už vyzývali vládu, aby v režimu zrychleného řízení připravila novelu tehdy schváleného zákona, který by návrat dvou termínů jednotných přijímacích zkoušek umožňoval. Ale bohužel toto bylo odmítnuto a dosud velmi silně řečené hlasy zatím pan ministr Plaga odmítá vyslyšet. A vedle toho stále nejsou těmto žákům známy termíny jednotné přijímací zkoušky. A musíme si říci, že se jedná o žáky, kteří v naprosté většině případů nemají před sebou žádnou zkušenost takové náročné obtížné zkoušky, což jsou žáci pátých ročníků základních škol, také žáci sedmých a devátých ročníků základních škol se na tuto zkoušku připravují. Přišli o druhý termín a nemají v tuto chvíli opět jasně stanovenou hranici, kdy by tato zkouška měla proběhnout. Tedy aby pan ministr vyložil ve školství pomyslně karty na stůl.
Jestli se můžu zeptat? Tak to zvládneme v rámci hlasování.
Dobré odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Dovolte mi, abych navrhla zařazení bodu číslo 155 sněmovní tisk 594, což je návrh změny ústavního zákona, který předložilo hnutí Starostové a nezávislí, o ochraně vody, tak jak předložil pan kolega Kováčik, to znamená, aby byl tento bod projednáván společně v pořadí bod 153, 154 a 155, a to zítra jako první bod v odpoledním bloku.
A jako další je do pořadu schůze přihlášen pan poslanec Bláha.
Druhý bod, který souvisí s tím prvním, je změna zákoníku práce. Podpora, která je dneska směřována na tato uzavření, se samozřejmě nevztahuje na ty, kteří pracují. A tuto ušetřenou částku, která zbude ve státním rozpočtu, jsme právě věnovali těmto firmám. Děkuji za pozornost.
Kolegyně, kolegové, já bych chtěl podpořit minimálně jeden bod, o kterém mluvil předřečník. A jen tak mimochodem vám přečtu, co všechno mají připravit: Mzdové listy všech zaměstnanců za rok 2020, na které byl poskytnut příspěvek. Čestné prohlášení, jmenný seznam zaměstnanců, na které byl poskytnut příspěvek. Ale to snad ten úřad už má, jinak by to přece nemohl vůbec poskytnout? Doložení odvodu na sociální pojištění, výpisy z bankovního účtu. Vnitřní předpisy upravující překážky v práci, dohody s odborovými organizacemi opravňující k výplatě snížené náhrady mzdy v souladu se zákoníkem práce. Evidence pracovní doby, docházka. Ta částka není nijak závratná. V této chvíli to dělat nemusím. Chtěl bych s paní ministryní debatovat i spolu s vámi, zda je potřebné 4. května spouštět plošně, protože ty informace jsou už z mnoha okresů, to není jeden úřad práce, a zatěžovat touto kontrolou podnikatele. Platí to, co jsem říkal minulý týden. Stát prostě nevěří. Nevěří ani zaměstnavatelům. Mně to nepřijde normální. Zřejmě proto, že se úřady práce domnívají, že naši zaměstnavatelé podvádějí a neoprávněně čerpají. Já myslím, že to není správný přístup. Ale myslím, že by bylo dobré ten bod zařadit, abychom měli šanci o tom všichni debatovat bez ohledu na to, zda jsme součástí vládní většiny, nebo opoziční menšiny.
Mám tady zmapované stavy, kdy několik dnů po sobě ti lidé zkoušejí volat a nemají žádnou informaci. Jedná se evidentně opravdu o stovky případů v České republice. Lidé, kteří na tom příjmu jsou opravdu existenčně závislí, a jsou to rodiče, maminky samoživitelky a jsou opravdu ve svízelné situaci.
Děkuji, pane předsedající. Program Antivirus má zabránit propouštění. A pokud máme informace, že zaměstnavatelé čerpají finanční prostředky na ty lidi a zároveň jim dali výpovědi, tak je důležité toto zarazit. Takže z tohoto důvodu. Chceme chránit pracovní místa a chceme, aby program Antivirus zafungoval. Velmi ráda o tom budu diskutovat.
Myslím, že to je hrozně důležité, protože to opravdu není ojedinělé. A mně se nechce věřit, že ti zaměstnavatelé takhle švindlují. Je to správná podmínka, aby se mohlo čerpat jenom na ty, kteří nejsou ve výpovědi, jinak by se popřel vlastně smysl toho opatření. Ale tady si myslím, že na tu kontrolu určitě čas přijde. Jenom mi přijde jako divné to v pátek poslat a v pondělí to jít kontrolovat. Kdyby to bylo na konkrétní případ, tak tomu rozumím. Nevím, kdo takový pokyn dal.
Ale jak říkám, když se program Antivirus schvaloval, tak Ministerstvo práce a sociálních věcí otevřeně řeklo, že bude třístupňový systém kontroly. Myslím si, že velmi důležité je zaměstnanost udržet. Až teprve duben nám ukáže, do jaké míry zaměstnanost tou koronakrizí byla postižena.
Tak jsem úplně nepochopil, jestli sociální demokraté... Pokud ano, tak já ten bod pro formu stahuji dnes. Nicméně protože mám nachystanou písemnou interpelaci, pak ji nemusím posílat, pokud mi dneska odpovíte.
Nyní budeme hlasovat o návrhu na omezení délky vystoupení v obecné i podrobné rozpravě na pět minut. Zahajuji hlasování. Neomezili jsme tedy rozpravu a na řadě v obecné rozpravě je přihlášený pan poslanec Dominik Feri, připraví se paní poslankyně Hyťhová. Prosím, máte slovo.
To jsem si opravdu nemyslel, že by snad mohlo vyjít. Na úvod říkám, že tento návrh podporuji a jsem rád, že s ním ministerstvo přišlo. A proto ministerstvo přišlo s tímto návrhem. My v Česku jsme se vydali trošku přísnější cestou. Řekli jsme ne, neuděláme to takto obecně. Ta kultura ty peníze potřebovat zkrátka bude. Státní záruka je samozřejmě cesta, ale asi ne politicky průchozí. To je něco, co bychom asi taky měli vzít v potaz při hlasování o tomto zákonu. Ale i přesto by měli být podle mého soudu poučeni o těch právech, opětně ze stejného titulu, protože zkrátka teď se řeší v běžném životě úplně jiné starosti. Řešíte práci, řešíte nějaké větší položky ve svém rodinném rozpočtu, rozhodně asi nemůžete sledovat legislativu, kterou tu Sněmovna a Senát schvalují.